Bylo by dobré více spolupracovat. Ano, já s tím souhlasím, ale prosím, když už s námi nemluvíte, dejte nám možnost aspoň přečíst, o čem budeme hlasovat. Skutečně jsem četla, nestihla jsem přečíst všechno, ale jenom proto, abychom si nebrali naše občany jako rukojmí, jsem zvedla ruku pro na hospodářském výboru a zvednu ruku pro i tady. Ale já jsem jeden z těch poslanců, který neustále opakuje na mikrofon, že si ty věci čtu, a dopřejte mi, abych si je mohla číst i nadále. Chápu, že to připravovali na poslední chvíli, ale pokud jsem se doslechla, jiní kolegové z koalice toto měli alespoň večer. Alespoň v tu noc jsem to mohla číst. Pokud by byl hospodářský výbor streamován, já jsem požádala svoji asistentku, která je na dovolené, ať se na to dívá, abychom se mohly připravit na plénum. No, nemohla jsem, protože jsem se dozvěděla, že to streamováno není. Vlastně já jsem měla znemožněno řádně se připravit na to jednání výboru a byla jsem také připravena o možnost zkonzultovat tyto věci s odborníky. Prosím vás, máme expertné. To expertné někteří z nás skutečně využívají na to, že požádají o názor ne politické matadory, ale lidi z oboru, že se zeptají, jak se na to díváte. Prosím, dopřejte mi to příště, jinak samozřejmě tento návrh, který je, včetně pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, podpořím.
Já vám přeji hezké odpoledne. Budeme pokračovat s faktickými poznámkami.
Tento zákon byl v mezirezortním připomínkovém řízení tři dny. Takováhle materie, takovýhle záběr tři dny v mezirezortním připomínkovém řízení, když jste nám tady vysvětlovali, jak na tom intenzivně šijete a vyšíváte a jak budeme všichni zírat.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Adamec.
Děkuji. To tak rozhodně není. Děkuji za pozornost a nechci zdržovat.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou znovu paní poslankyně Ožanová.
Děkuji za odpověď. No, nicméně pokud... já se domnívám, potom si to dohledáme na hospodářském výboru, předpokládám, že všechna zasedání hospodářského výboru v tomto roce byla streamována kromě tohoto. Ale musím si to, prosím vás, dohledat, a proto jsem vyjádřila tyto pochybnosti o tom, proč tomu tak bylo, protože po celou dobu to opravdu bylo streamováno. Ale opravdu, já vám to neřeknu, ale když jsem potřebovala cokoliv z toho výboru s někým projednávat, tak si to našel, podíval se na ten stream, takže bylo by to dobré dodatečně zjistit, nicméně teď jsem pro, abychom se vrátili k debatě o předmětu samém.
Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Peštová.
To je jedna věc A ještě bych chtěla doplnit samozřejmě tak, jak tady říkala moje předřečnice, paní poslankyně Ožanová, že jste neviděla ty pozměňovací návrhy.
Faktická poznámka a budeme pokračovat v obecné rozpravě. Do obecné rozpravy je v pořadí přihlášen pan poslanec Stržínek, kterého poprosím o vystoupení, a připraví se pan poslanec Hrnčíř.
Děkuji za slovo.

Další otázkou je, jak budeme podporovat nové technologie. Možná to bude znít jako science-fiction, ale slyšel jste už o malých modulárních reaktorech? Další otázkou je podpora uhlí. Některé státy okolo nás tuto otázku již velmi intenzivně řeší. Otevřeme tu otázku konečně? Nebo budeme mlčet a říkat si: Ne, uhelné elektrárny nepotřebujeme a našemu občanovi bude stačit flanelové pyžamo? Nebo chcete zase uhelné prázdniny, jak tady bývaly v padesátých letech? Předsedáme Radě Evropské unie. Mně je jasné, že to není jednoduché, ale pokud zastupujeme české občany, prostřednictvím vás, pane ministře, dovolím si vás vyzvat: Prosím, řešte to! Jaký je pro českého občana rozdíl třeba mezi obilím a elektřinou? Proč tedy nemohu vyvážet pouze elektřinu, kterou nespotřebuji, třeba stejně, jako je tomu u obilí? Jasně, samozřejmě, řeknete mi, je to složité, je to jiný obor, je to něco jiného. Ti na to mají svůj pohled a říkají si: My to přece chceme jednoduše a pro nás. Jsou emisní povolenky a byznys s nimi. Kdy utneme konečně překupníky? A opět říkám, předsedáme Radě Evropské unie. A proč by je měl platit? Přijde vám to správné? Podle logiky návrhu, který tady předkládáte, by vlastně řešením u enormního zdražení rohlíku byl příspěvek na rohlík, a to si myslím, že určitě nechceme. Ale ty debaty musí být, protože pokud bychom na tom spolupracovali a byli tam zastoupeni odborníci ze všech stran, tak se té debatě vyhneme. Ale to vy nechcete. Jsme přesvědčeni, že pokud bychom alespoň v této oblasti táhli za jeden provaz, ne spolu, ale společně, ne pod stanem, ale veřejně a na plénu, byli bychom schopni lidem skutečně pomoci a hlavně dát jim jistotu. Taky jistotu, že jsou schopni se postarat o své děti. A jistotu, že vláda, kterou si zvolili, je tady pro ně.
Také děkuju. Opět rozumím legitimnímu právu tady kritizovat postup vlády, diskutovat o jednotlivých opatřeních, říkat, co je na nich špatného, co je na nich dobrého. Přesto prosím, abychom v té rétorice používali adekvátní slova. To, že nás čekají složité měsíce, to, že klesne kupní síla obyvatel, to, že se zhorší životní podmínky, to asi ano. Rozumím té kritice, nicméně když poslouchám návrhy vás a vašich kolegů, tak bych je shrnul do takových dvou bodů. Zastropování cen, to už jsme v historii několikrát měli možnost sledovat.
Výsledný efekt je téměř stejný.

Dovolím si krátce citovat média.

Kvůli růstu cen energií a dalších věcí už některé stadiony zavírají, rozpouštějí ledy s tím, že je už neobnoví.

Jak míníte tuto situaci řešit?

Jen pro vaši představu pár konkrétních čísel.

To je reálná brutální skutečnost! Máme ji fixovánu do konce prosince. Pro nás, pro naše město to dělá plus 50 milionů korun.

Máme je zavřít? Odpovím si sám. Pomůžete nám stejně jako dosud, tedy nijak. Zase to bude jenom a pouze na nás.

Maďarsko vyhlásilo stav energetické nouze. Zakázalo vývoz zdrojů, zrušilo cenový strop, navyšuje domácí produkci uhlí a zakázalo mimo jiné i vývoz palivového dříví.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak tento návrh zhodnotit? Asi nejlépe slovy bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina, který říkal: Chtěli jsme to udělat co nejlíp a dopadlo to jako vždycky. Já mám pocit, že to je sabotáž, ty vaše návrhy! Vždyť my tady nepotřebujeme toho Putina, úplně nám stačí naše vláda. A teď se tedy zkusím zamyslet ještě trošičku podrobněji nad tím návrhem. Dle tvrzení ministra průmyslu a obchodu Podle mě se jedná o naprostý paskvil, který nikomu reálně nepomůže, a navíc neúměrně zatíží státní rozpočet. Musím se přiznat, že už jsem z chování vlády unaven. Tato vláda, zatímco vlády jiných zemí již dávno konají, nejdříve dlouho předstírá, že žádný problém vlastně neexistuje. Když po nějaké době uzná, že problém přece jen je, tak se zase tváří, že se týká pouze malé skupiny obyvatel. Jak už jsem řekl před časem, naše vláda pomáhá pozdě a ještě blbě. Tak je zdaňováno například luxusní zboží nebo služby. Tak raději své občany ožebračí a pak jim jak psovi kost hodí opravdu směšný jednorázový příspěvek, který nic nevyřeší. O potřebě odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje občanům i firmám jsem mluvil od začátku této energetické krize, tedy již od minulého roku. Sice vítám, že se vláda konečně probrala a hodlá toto odpuštění konečně zavést, ale vůbec nejsem spokojen s tím, že tak bude až od října tohoto roku. Od ledna odborníci bijí na poplach a volají po účinných řešeních v boji proti obrovskému nárůstu cen energií.
Pokud se nám podaří nějakým způsobem zdanit ty banky i navzdory tady panu ministrovi průmyslu a obchodu, bývalému bankéři, který si myslím, že to nedovolí, tak samozřejmě budete borci.
Já bych také rád zareagoval na pana poslance Michálka, protože jeho přírodovědné znalosti a to, jak má nastudovanou planetologii, je skutečně obdivuhodné. Určitě zná Milankovičovy cykly. Připomíná mi to velmi, když Veolia koupila za hubičku vodovodní sítě, zdražila padesátinásobně vodu a k jejímu překvapení lidi začali šetřit. No tak co udělala?
Sakra, co si to staví na té zahradě? On si za své prachy, které zdanil, postavil vířivku. Soudruzi a soudružky, to se musíme zamyslet, co ten Okamura dělá, řekl nám tady neomarxistický poslanec Pirátů, kteří jsou čtyři. A pak tady dva kluci takhle běhají po chodbě a celá řada, je to tady jak ve školní družině. Je to k smíchu. To je prostě, ten Okamura, ten Okamura!
On tady dokonale dal dohromady všechny věci, které si myslím, že s tím vůbec nemají žádnou souvislost. To je první věc. A co se týče té druhé věci. My tady řešíme domácnosti, což je naprosto v pořádku, ale neřešíme tady kritickou infrastrukturu, o které tady pan Michálek mluvil, co se týče zemědělství a potravinářství. Děkuji za vaši pozornost.
No, z toho vyplývá, že to nečetl, protože to s tím nemá nic společného.
Vážené dámy a pánové, já teď budu reagovat na invektivy pirátského poslance Michálka. Já ve vířivce, vy vířivka - váleček, dobře, to je vaše věc. Vy jste mě byl tady požádat a prosil jste nás, abychom nerozebírali. Proto já jsem to taky takhle řekl. Tak vy tady máte nějaké styky s Ruskem nebo co?
Podporovat takto šílenou půjčku, o které já jsem navíc osobně přesvědčen, že pan ministr financí Stanjura jednoznačně překročil své pravomoce. Že vláda opět zvolila opačný postoj, mě už snad ani nepřekvapilo. Že by se měl na prvním místě starat o občany své země, si pan premiér zjevně ani nepřipouští. Toto vše, co jsem zde zmínil, samozřejmě povede a už vede k osobním bankrotům, exekucím a insolvencím, které ve velké míře zasahují kromě chudších občanů již i střední třídu. A musím říct, že mě přímo nadzvedlo řešení vlády, která opět místo reálné pomoci občanům raději upravuje pravidla pro insolvenci. Toto je ostudné a hanebné. Vláda buď pomoci občanům neumí, anebo nechce.
Já chci reagovat na svého předřečníka. On ve svém vystoupení řekl, že nepotřebujeme Putina, že naše vláda je tím nejlepším agentem. Tak se ho chci zeptat, ať tady na mikrofon řekne, jakým agentem, koho. Já respektuji vaše právo kritizovat předloženou materii, být kritický ve vládě, ale všechno má své hranice.
Pokud jste dobře poslouchal, tak jsem to myslel tak, že nepotřebujeme tady Putina, aby nám škodil. Vy všechno svádíte na válku na Ukrajině, kterou rozpoutal Putin, a to jsou všechny ty dopady na občany, které tady jsou. Já říkám, že nepotřebujeme toho Putina, že naše vláda si vystačí sama s tím, jak našim občanům škodí, jak neřeší věci, nebo je řeší pozdě, nedostatečně.
Nepotřebujeme Putina, naše vláda je tím nejlepší agentem, agenty. Teď už nevím, jestli jste použil jednotné číslo nebo množné. Tak teď to nějakým způsobem berete zpět nebo rozmělňujete. Já znovu říkám, rozumím tomu, že na předloženou materii můžete mít jakýkoliv názor, kritizujte to, je to legitimní právo opozice, ale obviňovat a srovnávat vládu s agentem Ruska, je podle mého názoru přes čáru i na poslance SPD, a to už je co říct.
Já si myslím, že to není hodno vašeho charakteru, ale jestli se tam chcete pasovat, tak se tam pasujte. V každém případě já jsem ráda, že jste si to tady vyříkali mezi sebou, ale já stále čekám na ty odpovědi. Já jsem prosila pana ministra a stále čekám na odpovědi, které jsem ještě nedostala, abyste pane Výborný, prostřednictvím pana předsedajícího, věděl, měla jsem dotazy, jenom chci odpovědi, proto jsem šla k tomu pultíku.
Budeme pokračovat v obecné rozpravě.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající, za slovo. To je třeba říkat neustále a dokola. Putinova agrese na Ukrajinu je hlavní příčinou zvyšování cen energií. Tím druhým faktorem jsou samozřejmě strategické chyby. A já teď nechci říkat, jestli za to může pan Karel Havlíček, Andrej Babiš, anebo František Vomáčka. Prostě byly učiněny v minulých letech a teď se nám to vrací. To je ten druhý faktor, proč máme dnes takové problémy jak s dodávkami energií, tak samozřejmě s jejich cenami. Nezahájená příprava plynovodů, které by vedly plyn z Polska, to je další faktor. Znova říkám, netvrdím, že za to může pan Karel Havlíček nebo Andrej Babiš, prostě tak to je. To, že se s tímto faktem musíme vyrovnat, je fakt. A to jsou věci, které se skutečně podařilo poměrně rekordně v krátké době. Tady bych jenom odpověděl těm, kteří říkají, že vláda nic nedělá. Dělá, třeba tohleto.
Je potřeba si toto jasně pojmenovat. Zase - my jsme přišli s návrhy, kde ty peníze vzít. Diskutuje se o nich, jsou to ty mimořádné zisky energetických firem, jsou to příspěvky bank, které měly dávat dobrovolně, a tady myslím, že jsme na jedné lodi s ANO, které zřídilo fond, do kterého měly banky dobrovolně odvádět peníze na projekty. No, kolik myslíte, že jich odvedly? Neodvedly nic a žádné projekty se z toho nezrealizovaly. A o to bychom usilovat měli, abychom ty peníze na pomoc občanům získali. K tomu, co vystupoval pan Okamura, protože byl to právě on, co tady vystupoval s tím, že tato vláda je zaprodaná - člověk, který tady systematicky velebil Rusko, člověk, když se podíváte na jeho facebookový profil, tak tam najdete mnoho a mnoho příspěvků, kdy vyzdvihoval pana Putina. Jedinou věc, za kterou bych ho chtěl ocenit, je, že v sobě našel tolik svědomí, že ty příspěvky skryl na Facebooku, že už tam nemá to velebení Putina a že skutečně ten nacionalismus do budoucna snad bude profilovat tak, že to bude nacionalismus český, nikoliv nacionalismus ruský. Podívejme se na pana Okamuru, ten má obrovitánský barák a má tam na terase vířivku. Ano, trvalo to delší dobu, ale nakonec jsme dospěli k řešení, které je úsporné, které motivuje k šetření a které je i sociálně spravedlivé a férové vůči občanům. A za to já bych chtěl naší vládě poděkovat. Jako kdyby to byla tato vláda, která rozpoutává nějakou válku. Ne, skutečně, nebyla to tato vláda, kdo vyprodukoval válku, a je hanebnost, že takovéto výroky tady zaznívají. Takže ještě jednou: děkuji, že se nám podařilo prosadit tento férový a střední třídě i v podstatě širokým vrstvám pomáhající úsporný tarif. Je to tarif, který nebude vyvolávat žádnou byrokracii u občanů, nebudou muset zpracovávat žádné vouchery, zkrátka uvidí to hned na svých účtech, což je to, co jsme od počátku chtěli a prosazovali.
Vůbec žádnou vazbu! Pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, toto jsou pozměňovací návrhy. Vidíte? Vy jste to četl? Tak můžu vás poprosit, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, abyste mi je vysvětlil, jestli jste je četl? My jsme to také neviděli, vlastně on to neviděl nikdo. Kvůli tomu je ta diskuse, protože jsme to neměli možnost ani opřipomínkovat, ani vidět. Já jsem tady zmínila, že ten zákon byl v mezirezortním připomínkovém řízení tři dny. Vy tady vzýváte, že musíme být transparentní, všechno se musí dělat podle legislativních pravidel. Zdá se vám normální tři dny na tento zákon v mezirezortu?
To není pravda! Takže máme tady například poplatek za obnovitelné zdroje energie a jeho odpuštění, to už nakonec koalice samozřejmě přijímá a je to skvělé, že jsme ji k tomu donutili během několika měsíců. Příspěvek na mobilitu, my už ho máme dávno v systému a dávno už ho projednala vláda, ale samozřejmě že tato vláda nic takového nemá, jenom to slibuje.
Tolik asi k plynu a teď krátce k některým těm pozměňovacím návrhům. Máte ho v autě, zaplatíte za něj peníze a doufáte, že ho nebudete muset nikdy použít, ale když je potřeba jednou dvakrát za život, tak jste rádi, že ho tam máte. Toto opatření umožní Ministerstvu průmyslu a obchodu nově vyhlašovat mimořádný nouzový stav v oblasti plynárenství.